Je naprosto zdrcující, že naše země neumožňuje občanům, aby se k podobně závažným tématům jakkoli vyjádřili v referendu. Je nezbytné udělat vše pro ukončení bojů na Ukrajině a co nejvíce omezit možnost neuniformovaných a uniformovaných přívrženců války v České republice. Přítomnost vojsk NATO na ruských hranicích považujeme za zdroj našeho smrtelného ohrožení, nikoli za zvýšení naší bezpečnosti. Naše země nesmí dělat živý štít, být živým terčem a stát se válečnou obětí za zájmy našich kolonialistů. Je to úplně stejné, jen tehdy nás Sověti chránili před Američany a dnes nás Američané budou chránit před Rusy. Co na to asi říká pan Kocáb? To je pohled SPD a většiny občanů naší země. Ti to berou tak, že jsme se konečně dočkali, i my budeme okupováni vojskem Spojených států jako mnoho jiných států po celém světě. Od převratu 1989 se říkalo, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Žel nezvítězily.
Děkuji, paní předsedající. Potvrdily to anglické soudy, belgické, francouzské, italské a další. Takže z tohoto hlediska jde o standardní postup a naprosto odmítám tvrzení, že by v případě pobytu vojsk Spojených států tady došlo k nějaké okupaci České republiky. Předpokládám, že ten posudek by vyzněl spíše ve prospěch smlouvy, ale je to jenom jeden právní názor ani ne instituce, možná jenom toho, kdo to zpracovává. Já se tou otázkou zabývám od doby, kdy jsem postgraduálně studoval.
Pan poslanec Salvetr se přihlásil k další faktické poznámce.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jenom krátkou reakci na to, co tady zaznělo. Já si myslím, že to není pravda, a to z jednoho prostého důvodu. V celé volební kampani zejména koalice Spolu se jasně hlásila k prozápadní orientaci a k pevnému ukotvení ve strukturách nejen Evropské unie, ale i NATO. A to, že se situace v Evropě dramaticky změnila za poslední rok a půl, je jednoznačné a chápu tuto smlouvu, kterou připravila vláda, jako jednoznačnou reakci na to, co se nyní ve světě odehrává. A to, co chci naprosto odmítnout, je to, že váleční štváči z Prahy či generál Řehka někoho tady straší. Vždyť vy, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, jste říkal, že jste absolventem vojenské školy, a myslím si, že oba dobře víme, že slova odvod, mobilizace a jim podobná byla naprosto běžnou součástí našeho života. To přece není žádné strašení. To je popis toho, co běžně k životu především mužské části populace patří. Jednoznačně k tomu dodávám, že jsem velkým přívržencem profesionální armády, protože si dobře vzpomínám na to, jak ta povinná služba probíhala a jak bojeschopná ta armáda byla. Alespoň co se záklaďáků týkalo.
K faktické poznámce se přihlásila paní ministryně Černochová a pan poslanec Balaš. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Já jsem chtěla reagovat na pana kolegu poslance Sládečka. Stejně tak vojenské dodávky mezi Izraelem a Spojenými státy jsou za podmínek, které nikdy nebudou v celé šíři známy. Takže tady stoprocentně platí, že český a izraelský nákup letounů cenově srovnávat nelze.
Děkuji, paní ministryně, za dodržení času.
A na tom stojí celý smluvní systém vnitrostátní i mezinárodní. Ale neznamená to, že dojde k okupaci. Neznamená to ani, že tady budou vojenské základny Spojených států.
Když byla krize na Ukrajině a Slováci podepsali smlouvu, tak požádali napřímo americkou stranu o vyslání baterie raket Patriot a radarového systému Sentinel a dostali ho napřímo přes smlouvu během tří dnů. Kdyby to bylo přes stát, jako je Německo, tak sice oni je mají, můžou je poskytnout, ale potřebují k tomu schválení americké strany. A ta prodleva je poměrně dlouhá. Tak z tohoto důvodu to považuji za významné.
To byla poslední faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Vích.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. To byla skutečně vynikající zkušenost pro mě. Na palubu takových dopravních prostředků nebude možné bez souhlasu Spojených států vstupovat nebo je podrobovat prohlídce. Další věc, která je důležitá, je možnost v dohodnutých zařízeních a prostorech vykonávat stavební činnost. Já si teď dovolím tedy citovat paní ministryni. Já to tedy vůbec nemíním pejorativně, já si toho vážím, že tady odpovídala na mé dotazy, tak je to vlastně reakce na to mé vystoupení. Tady ovšem jde o součást aliančního konceptu zvaného nuclear sharing. Zbraně jsou umístěny se souhlasem - opakuji se souhlasem - přijímajících států, takže tady opravdu se něčeho takového ani vy, ani kolegové z SPD a hlavně ani občané České republiky nemusíme obávat.
Já odpovím panu kolegovi ohledně smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Bude hovořit pan profesor mezinárodního práva veřejného Balaš. Spojené státy odmítají, aby se na tom cokoli měnilo. Ano, zmiňoval jste Polsko. Poláci by je velmi chtěli, ale Spojené státy zatím na ten požadavek Polska nepřistoupili a nepředpokládá se, že by na něj v budoucnu přistoupili. Hlavně z hlediska České republiky je taková možnost zcela nulová, protože není k tomu ani žádný vojenský důvod. Nedaleko od nás je několik amerických základen na německém území, kde samozřejmě tuto možnost Američané mají zcela bez problémů. Ono umisťovat někam jaderné zbraně, to opravdu není jako převážet nějakou bednu rohlíků. Všechno to znamená náklady ve výši miliard dolarů a Spojené státy rozhodně nemají žádný důvod něco takového činit, když pár set kilometrů od nás v Německu už něco takového být může.
Děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě pan poslanec Balaš a připraví se pan poslanec Hofmann, všechno faktické poznámky.
Já bych, vaším prostřednictvím, chtěl uklidnit pana poslance Zlínského. Ale i tak, rád jsem si to vyslechl. Jenom jediný šlendrián, který nám tady způsobil problém s jaderným ozářením, byl výbuch jaderné elektrárny v Černobylu, v Sovětském svazu. A jinak bych se toho tolik nebál.
Také děkuji za dodržení času. Nyní je na řadě s faktickou poznámkou pan poslanec Hofmann.
Já vám děkuji. Já se jenom přidám ke kolegům, s tím, že jak jste slyšeli, tak jaderné zbraně na našem území být ani nemohou, ani není žádný zájem, aby zde byly. Zbytek buď neví, anebo nesouhlasí s nimi. Takže většina lidí by tady chtěla tyto zbraně. Bohužel tato smlouva nedává žádnou možnost umístění těchto zbraní.
Také děkuji, za dodržení času. A vracíme se do obecné rozpravy. Než dám slovo panu poslanci Víchovi, ještě načtu dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Špičák od 17 hodin z rodinných důvodů a pan ministr Lipavský od 16.15 z pracovních důvodů. Pane poslanče, prosím.
Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já to vezmu trošku jinak než můj předřečník. To podstatné jsem tady řekl při prvním čtení a vyjádřil jsem se k tomu i při projednávání ve výborech, takže se omezím na zdůraznění některých bodů a pak bych to nějakým způsobem shrnul. Pak dostanou zjednodušený vstup na území České republiky. Budou v podstatě vyňati z jurisdikce našeho státu, až na ty nejvážnější výjimky podle trestního práva. Tahle dohoda není nic, co by Česká republika pro svou obranu potřebovala. A pokud se odvoláváte na smlouvu NATO SOFA, že je zastaralá, no tak je ji asi potřeba upravit, ale k tomu asi není politická vůle. Už vlastní preambule vzbuzuje rozpaky. Dovoluji si už zde polemizovat, že zájmy České republiky jsou společné se zájmy Spojených států amerických a že přítomnost ozbrojených sil USA na našem území přispívá k posilování stability a bezpečnosti v regionu. Odkazy vládních politiků, že tato dohoda v podstatě nic nemění, nejsou pravdivé. Zavádí volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoliv movitých věcí a skladování zbraní a střeliva do těchto prostor, a to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. Dohoda je navíc uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Hnutí SPD podalo při projednávání ve Sněmovně návrh na zamítnutí a projednávání je nyní přerušeno v ústavně-právním výboru Sněmovny. Dohoda DCA pro nás výhodná není. Je pouze rámcová, není reciproční, ztrácíme s ní suverenitu a mělo by k tomu být vypsáno celostátní referendum. Komunikace s veřejností, kde by se objasňovala dohoda a její jednotlivé části, vedena nebyla vůbec. Její projednávání v petičním výboru nelze počítat za objasňování široké veřejnosti.
Smlouva o obranné spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými podkopává naši státní svrchovanost a staví naši zemi do služebního postavení vůči Washingtonu, který si prostřednictvím této smlouvy zajišťuje prostor a podmínky pro dlouhodobou přítomnost svých vojsk na území České republiky. Ano, a to je třeba zopakovat občanům, protože vláda to záměrně nedělá. Protože hlavním účelem projednávané dohody je nastavení podmínek pro ničím neomezené působení amerických ozbrojených sil, jejich rodin a dalších civilních složek armády a administrativy Spojených států amerických na území České republiky v určených vojenských zařízeních a prostorách. Ano, touto smlouvou předáváme část svého území a část svých kompetencí a pravomocí do rukou cizí velmoci, která tak zprostředkovaně dostane pod kontrolu i bezpečnost a stabilitu celé naší země. Prostě si tam můžou dělat co chtějí. To jsou podle mého názoru značně gumové a vágní pojmy, pod které se vejde ledacos. Nebo jinak - pod které se vejde úplně všechno. Cizí vojska, pokud tato novela projde, zde totiž můžeme mít slovy jedné reklamy dříve, než si myslíte, a k tomu tuto smlouvu o jejich pobytu. Legitimita tohoto režimu přitom spočívala mimo jiné i v tom, že zajistil odchod cizích, tehdy sovětských, vojsk z našeho území. Smlouva, kterou zde projednáváme, je mnohem závažnější než někdejší smlouva o umístění amerického radaru v Brdech, která zaslouženě spadla pod stůl, i když ji vláda vydávala za neškodnou technickou normu. Propagátoři smlouvy říkají, že tato smlouva neobsahuje nic o vojenských základnách. Ještě zopakuji, za jakým účelem jsou textem smlouvy příslušná česká vojenská zařízení a prostory ozbrojeným silám poskytována. Nejsou to základny. Tolik naposledy k debatě, zda půjde o vojenské základny, nebo ne. Česká republika se touto smlouvou vzdává i vyžadování pasů a víz pro ozbrojené složky Spojených států i pro civilní osoby, které s nimi přijdou. Čili naše orgány nebudou vědět, kdo k nám z USA přišel, kdo u nás pobývá a kdo tam případně zase odešel. Částečně je to tedy i smlouva o skutečně volném pohybu amerických občanů do České republiky a zpět. Jde tedy o závazek, který časově velmi výrazně překračuje mandát současné vlády o více než dvě další volební období Poslanecké sněmovny a minimálně o více než dvě funkční období příštích vlád, politicky složených výrazně jinak, než je ta současná. Aspoň v to věřím. Pak ať ji zrušíme. Už o tom mluvil Tomio Okamura. Myslím, že v tomto případě to absolutně neplatí. A hlavně, tato smlouva nezavazuje jen současnou vládu. Pokud by tomu tak bylo, tak ji může příští vláda třeba s účastí hnutí SPD za dva roky v klidu vypovědět. A takový závazek, který dalece přesahuje její věcný i časový mandát, nemá současná vláda právo na naši zemi a její občany v žádném případě uvalit. Mimochodem, něco podobného platí i pro změnu migrační politiky Evropské unie, kterou nedávno předběžně odsouhlasil za podpory premiéra Fialy ministr vnitra Rakušan. Takovéto typy smluv mají být předmětem všelidového hlasování vždy a za všech okolností. Ty nemovitosti, ve kterých budou cizí vojska, tak co už jiného má být předmětem referenda, o kterém by občané měli rozhodovat? Myslím si, že nikdo v tomto ohledu nemá právo a mandát postavit naše občany před takto vyřešenou, hotovou věc. To je v demokratickém světě běžná praxe. Zkuste se na to zeptat. Pokud by občané řekli "ano", nebudeme nadšeni, ale budeme to respektovat. Zachovali byste se stejně, pokud by občané řekli "ne" a tuto smlouvu poslali navěky k ledu? Respektovali byste to? Máte vůbec odvahu? Nemáte odvahu se lidí zeptat, jinak byste to udělali. Nehledě na to, že silná a hrdá vláda by takto pro Českou republiku ponižující smlouvu nikdy nepodepsala. Současná vláda není ani silná, ani hrdá, ani suverénní a v podstatě ani česká, myslím Česká s velkým Č. A svoji neschopnost a nekompetentnost v oblasti správy státu a katastrofálními výsledky své činnosti v oblasti rozpočtové, hospodářské a sociální politiky se snaží zakrývat plněním pokynů a závazků ze strany Evropské unie a Spojených států amerických, dokud ještě obývá Strakovu akademii. To doufám už nebude dlouho trvat. Dámy a pánové, beru na vědomí, že si některé, nebo všechny vládní politické strany přejí cizí vojenskou přítomnost na českém území, včetně americké přítomnosti. Já si to nepřeju. Respektuji jejich právo mít tento názor a toto přesvědčení, byť ho naprosto nesdílím a odmítám. Odpovězte si alespoň sami sobě. Já mám ohledně této smlouvy jasno. V zájmu současnosti i budoucnosti České republiky.
My jako hnutí ANO chceme od začátku o té dohodě diskutovat realisticky, prakticky, racionálně, protože je to v podstatě součást mozaiky bezpečnostních záruk, které má Česká republika v rámci mezinárodního společenství a vůbec o postavení ve světě. Možná, že si to zasloužilo lepší nějakou českou redakci toho českého znění. Chápu, že jednání probíhala v angličtině a že se jedná prostě o překlad z angličtiny. Že to téma je zneužíváno, ať už z jedné strany, nebo z druhé strany, a my se o tom chceme bavit rozumně stejně tak jako většina lidí v České republice. Je pravda, že lidé mají právo být znepokojeni, mají právo klást otázky už kvůli naší historické zkušenosti, kterou jako Česká republika máme, už kvůli tomu, v jaké situaci se zrovna nacházíme. Lidé mají svoje obavy a já znovu říkám, mají na ně právo. A v této části jsem kritický vůči vládní koalici. "Poslanecká sněmovna v souvislosti s vyslovením souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany konstatuje, že Tolik text usnesení. My zdůrazňujeme právě to, že je zde role Parlamentu a bude to vždy Parlament, bude to vždy Poslanecká sněmovna, která bude rozhodovat o přítomnosti cizích vojsk na našem území, a tato dohoda na tom nic nemění. Tato dohoda je v podstatě rámcová smlouva o tom, za jakých podmínek a pravidel by se tu pohybovali příslušníci armády USA v případě, kdyby tady byli pozváni, kdyby tady prováděli nějakou činnost. Možná si všichni budeme přát, ať zůstane u toho "kdyby", ať zůstane u toho rámce, ale budeme mít připravené nějaké podmínky. To je pro nás momentálně to nejdůležitější - vysvětlit těm lidem, že je nikdo neobchází, že podpisem této dohody se nemění žádným způsobem bezpečnostní situace České republiky, ale ani, já nevím, naše vnitřní poměry v rámci České republiky. Ale je důležité tady zdůraznit, že se - že to není nic o základnách, není to nic o jaderných zbraních, není to o pobytu cizích vojsk na českém území. A v tomto směru a v tomto duchu bude vždycky hnutí ANO vystupovat, protože voliči hnutí ANO, a nejenom voliči hnutí ANO, jsou v tomto velice opatrní a mají na to právo. Tak to je z mé strany všechno. Děkuju všem, kteří budou hlasovat pro doprovodné usnesení.
Děkuji. Nyní se již dostavili oba řečníci, kteří jsou přihlášeni s přednostním právem, takže pokračujeme v tom pořadí, jak byli přihlášeni. Nejdříve vystoupí pan předseda Okamura, následuje pan předseda Fiala.
Vážené dámy a pánové, já jsem se zdržel na demonstraci proti této smlouvě, která je před Poslaneckou sněmovnou, kde jsem vystoupil. A protože hnutí SPD říká jasné ne! pobytu cizích vojáků a cizím základnám v České republice, takže jsem byl mezi občany, diskutoval jsem tam s nimi, vystoupil jsem k tomu i na pódiu a teď už jsem zde.
Včera jsem se zúčastnil rozpočtového výboru. Byl to velký zážitek. Člověk se nestačí divit, jak v podstatě pan ministr financí dokáže s takovou lehkostí a nadhledem vysvětlovat, že ten příjem 50 miliard do Modernizačního fondu, který my jsme vyjednali, že on neví, kdo to tam dal. Příjmy z Modernizačního fondu jsou 50 miliard a predikce je nula. Dobře slyšíte, nula. Proto tam mají 295, aby mohli říct, no tak my jsme to dali. Znovu zopakuji, a to je samozřejmě nenormální pochopit, že když pan premiér říká, jak zkrotil tu inflaci, což je samozřejmě nesmysl, tak proč občané a firmy a živnostníci zaplatili za rok 2022 a 2023 navíc inflační daň 260 miliard? Ano, windfall tax, taky nesmysl. Rozpočet je neuvěřitelný, ale co je úplně neuvěřitelné, a v podstatě nikomu to nevadí, protože samozřejmě všichni experti jsou provládní. Energetická pomoc má být 79 miliard. Takže co to znamená? No a aby tuto šílenost potvrdil, někdo potvrdil z vlády, tak jsem se díval na podvečerní vysílání, a představte si, že pan ministr dopravy Kupka tvrdí, že on představil nějaký plán velice nekonkrétní, že by se měl oddělit investiční rozpočet od běžného rozpočtu. Rozumíte tomu? Já tomu nerozumím. No samozřejmě že to zaplatí rozpočet. Takže je to úplně neskutečné, já tomu nerozumím, jak může být, a bylo by dobré, kdyby nám to někdo vysvětlil, že strategie vlády je investovat a půjčovat si mimo rozpočet. No takže to je samozřejmě strašně zajímavé, nerozumím tomu a bylo by dobré, kdyby nám to někdo vysvětlil. Přišel nějaký náměstek, údajně se jmenuje Bittner, četl to z papíru, vůbec nevěděl, o čem je. Naštěstí tady byl i zástupce přímo EGAPu, tak jsme se něco dozvěděli. No a ten člověk mu říká: No ale Babiš to nedělal. A víte, co mu odpověděl? Babiš nestrkal například Kolovratníka do dozorčí rady letiště. No takže to je ten pan Bittner.
Ano, Spojené státy jsou náš partner v Severoatlantické alianci, ale občané České republiky nechtějí být zataženi do války mezi Spojenými státy a Ruskem. Nechceme být totiž nárazníkem v rámci válečných konfliktů těchto světových mocností. Každá velmoc má svoje zájmy a Spojené státy samozřejmě také. Nenalhávejme si, že nás američtí vojáci přijedou ochraňovat zdarma a jen pro jejich dobrý pocit. Stát jako takový není dobročinná organizace a Spojené státy naplňují především svoje zájmy. Hnutí SPD prosazuje, že k takto zásadním otázkám fungování naší země by se měli mít možnost vyjádřit občané v referendu. A to je přesně tento případ. Jestli zde budou vojáci cizích států, musí to odsouhlasit občané v referendu, nejenom vláda, která prokazatelně zastupuje menšinu občanů. Nedopusťme, aby se dějiny opakovaly. V posledních týdnech se na všechny poslance obracejí občané České republiky, kterými jsme byli zvoleni a které zastupujeme, vyjadřují svůj nesouhlas s touto projednávanou dohodou. Každý den dostáváme stovky mailů a zpráv od našich občanů. Vzpomeňme si, jak před lety Česká republika odmítla americký radar. Nebo lépe řečeno, byli to především naši občané, kteří ho odmítli. A opět zde máme podobnou situaci a řešíme podobnou záležitost.